Prosím. Hlasování číslo 245, přihlášeno 156 poslanců a poslankyň, pro 153, proti žádný. Prosím. Kdo je proti? Hlasování číslo 246, přihlášeno 156 poslanců a poslankyň, pro 142, proti žádný. Návrh byl přijat. Prosím. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro? Hlasování číslo 247, přihlášeno 156 poslanců a poslankyň, pro 148, proti žádný. Prosím. Hlasování číslo 248, přihlášeno 155 poslanců a poslankyň, pro 143, proti žádný.
Pouze k hlasování - v hlasování číslo 214 mám na sjetině pro, byl jsem proti návrhu, nicméně nezpochybňuji hlasování.
Ano, také děkuji. Prosím, pokračujte. Hlasování číslo 249, přihlášeno 156 poslanců a poslankyň, pro 153, proti žádný. Hlasování číslo 250, přihlášeno 156 poslanců a poslankyň, pro 152, proti žádný. Prosím. Prosím. Kdo je proti? Hlasování číslo 252, přihlášeno 156 poslanců a poslankyň, pro 149, proti žádný. Návrh byl přijat.
Jako další Mustafa Džemilev.
Hlasování číslo 186, přihlášeno 152 poslanců a poslankyň, pro 143, proti žádný. Návrh byl přijat.
Petr Ginz, in memoriam.
Hlasování číslo 187, přihlášeno 152 poslanců a poslankyň, pro 150, proti žádný.
Elena Gorolová.
Hlasování číslo 188, přihlášeno 152 poslanců a poslankyň, pro 144, proti žádný. Návrh byl přijat. Kdo je proti? Hlasování číslo 189, přihlášeno 152 poslanců a poslankyň, pro 149, proti žádný. Návrh byl přijat. Prosím. Hlasování číslo 190, přihlášeno 152 poslanců a poslankyň, pro 150, proti žádný. Návrh byl přijat. Prosím. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro? Hlasování číslo 191, přihlášeno 152 poslanců a poslankyň, pro 149, proti žádný. Návrh byl přijat.
Josef Jiran, in memoriam.
Hlasování číslo 192, přihlášeno 152 poslanců a poslankyň, pro 149, proti žádný. Návrh byl přijat. Prosím.
Josef Kalvoda, in memoriam.
Hlasování číslo 193, přihlášeno 152 poslanců a poslankyň, pro 148, proti žádný. Návrh byl přijat. Prosím, pokračujte.
Josef Kratochvil, in memoriam.
Hlasování číslo 196, přihlášeno 152 poslanců a poslankyň, pro 152, proti žádný. Prosím, pokračujte. Návrh byl přijat.
Tomáš Löwenbach, in memoriam.
Hlasování číslo 198, přihlášeno 152 poslanců a poslankyň, pro 150, proti žádný. Prosím.
Augustin Navrátil, in memoriam.
Návrh byl přijat. Budeme pokračovat v hlasování. Návrh byl zamítnut. Hlasování číslo 202, přihlášeno 152 poslanců a poslankyň, pro 150, proti žádný.
Heinz Prossnitz, in memoriam.
Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro? Prosím. Návrh byl přijat. Prosím, pokračujte. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro? Návrh byl zamítnut. Prosím, pokračujte. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Prosím. Kdo je proti? Hlasování číslo 208, přihlášeno 153 poslanců a poslankyň, pro 152, proti žádný. Návrh byl přijat. Prosím. Kdo je proti?
Můj dojem je, že to může souviset s tímto procesem. Takže až dostanu pokyn, že je systém přenastaven, dám o tom hlasovat a poté rozjedeme hlasování.
Můžeme zahájit hlasování. Prosím, přečtěte první... Já jsem předpokládala, že je na tom shoda. Ale na vaši žádost tedy zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro? Návrh byl přijat. Prosím, pokračujte.
Děkuji. Nyní budeme hlasovat o jménech, která jsou navržena na Řád bílého lva.
Kdo je proti? Hlasování číslo 167, přihlášeno 148 poslanců a poslankyň, pro 147, proti žádný. Návrh byl přijat. Kdo je proti? Hlasování číslo 168, přihlášeno 150 poslanců a poslankyň, pro 149, proti žádný. Návrh byl přijat. Prosím. Hlasování číslo 169, přihlášeno 150 poslanců a poslankyň, pro 149, proti žádný. Návrh byl přijat. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro? Návrh byl přijat. Hlasování číslo 171, přihlášeno 150 poslanců a poslankyň, pro 148, proti žádný. Návrh byl přijat. Prosím.
Děkuji.
Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro? Hlasování číslo 172, přihlášeno 150 poslanců a poslankyň, pro 146, proti žádný. Návrh byl přijat. Prosím. Hlasování číslo 173, přihlášeno 150 poslanců a poslankyň, pro 149, proti žádný. Návrh byl přijat.
Karel Kramář, in memoriam.
Hlasování číslo 174, přihlášeno 151 poslanců a poslankyň, pro 146, proti žádný. Návrh byl přijat. Prosím. Hlasování číslo 175, přihlášeno 151 poslanců a poslankyň, pro 149, proti žádný. Návrh byl přijat. Kdo je proti? Hlasování číslo 176, přihlášeno 151 poslanců a poslankyň, pro 146, proti žádný. Návrh byl přijat.
Děkuji. Zdena Mašínová starší, in memoriam.
Prosím, pokračujte.
František Moravec, in memoriam.
Kdo je proti? Hlasování číslo 178, přihlášeno 151 poslanců a poslankyň, pro 150, proti žádný. Návrh byl přijat.
Děkuji. Ctibor Novák, in memoriam.
Kdo je proti? Návrh byl přijat. Prosím.
František Pecháček, in memoriam.
Kdo je proti? Hlasování číslo 180, přihlášeno 151 poslanců a poslankyň, pro 148, proti žádný. Návrh byl přijat. Hlasování číslo 182, přihlášeno 151 poslanců a poslankyň, pro 148, proti žádný. Návrh byl přijat. Prosím, pokračujte.
Jan Syrový, in memoriam.
Kdo je proti? Hlasování číslo 183, přihlášeno 151 poslanců a poslankyň, pro 150, proti žádný. Návrh byl přijat. Prosím, pokračujte. Návrh byl přijat. Prosím, pokračujte.
Nyní budeme hlasovat o návrzích na Řád Tomáše Garrigua Masaryka.
s lidmi homosexuálně orientovanými, jsme na stejné lodi.
A pro záznam jsou tady dvě faktické poznámky, které zůstávají do pokračování rozpravy.
Hlasování číslo 210, přihlášeno 153 poslanců a poslankyň, pro 152, proti žádný. Návrh byl přijat. Prosím, pokračujte. Kdo je proti? Hlasování číslo 211, přihlášeno 153 poslanců a poslankyň, pro 149, proti žádný. Prosím. Návrh byl zamítnut. Hlasování číslo 213, přihlášeno 152 poslanců a poslankyň, pro 150, proti žádný. Návrh byl přijat. Prosím.
Jaroslav Šturma.
Prosím. Kdo je proti? Prosím. Hlasování číslo 217, přihlášeno 153 poslanců a poslankyň, pro 147, proti žádný. Návrh byl přijat.
Nyní se budeme věnovat návrhům na udělení medaile Za hrdinství.
Hlasování číslo 218, přihlášeno 154 poslanců a poslankyň, pro 152, proti žádný. Návrh byl přijat. Prosím.
Pavel Farka.
Hlasování číslo 219, přihlášeno 154 poslanců a poslankyň, pro 150, proti žádný. Prosím.
Štěpán Gavenda, in memoriam.
Návrh byl přijat. Prosím. Hlasování číslo 221, přihlášeno 154 poslanců a poslankyň, pro 152, proti žádný. Návrh byl přijat. Prosím. Hlasování číslo 222, přihlášeno 154 poslanců a poslankyň, pro 82, proti žádný. Návrh byl přijat. Hlasování číslo 223, přihlášeno 154 poslanců a poslankyň, pro 149, proti žádný. Prosím. Hlasování číslo 224, přihlášeno 154 poslanců a poslankyň, pro 151, proti žádný. Prosím. Hlasování číslo 225, přihlášeno 154 poslanců a poslankyň, pro 151, proti žádný. Návrh byl přijat. Prosím. Kdo je proti? Hlasování číslo 226, přihlášeno 154 poslanců a poslankyň, pro 152, proti žádný.
Ctirad Mašín, in memoriam.
Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Návrh byl zamítnut. Prosím.
Josef Mašín.
Ano, kontrola hlasování. Znamená to tedy, že nezpochybňujete hlasování? Zpochybňujete hlasování, ano, dobře. Návrh byl přijat.
Nyní tedy opakujeme hlasování o Ctiradu Mašínovi.
Zaznamenala jsem žádost o odhlášení, proto vás všechny odhlásím a poprosím vás, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami. Můžete ještě jednou zopakovat, o čem budeme hlasovat, prosím? Kdo je proti? Návrh byl zamítnut.